Děkuji. Prosím, pokračujte.
Ostatní příjmy, které byly použity k sestavení návrhu rozpočtu SZIF na rok 2021, činí celkem 394 milionů korun. Tyto finanční zdroje pokrývají základní potřeby fondů. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji za pozornost.
Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádné přihlášky, a nikoho nevidím, takže všeobecnou rozpravu končím. Otevírám tedy podrobnou rozpravu, do které také nevidím žádné přihlášky, takže i podrobnou rozpravu končím. Děkuji. Ještě zopakuji, že navrhuji, abychom vyřadili zbývající neprojednané body ze schváleného pořadu 72. schůze Poslanecké sněmovny. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme vyřadili zbývající neprojednané body. Já vám za to děkuji. Konstatuji, že návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další pozměňovací návrh je pod pořadovým číslem 4, opět paní kolegyně Markéty Pekarové Adamové.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Kdo je proti? Já vám děkuji. Kdo je proti? Doufám, že čísla sedí. Děkuji. Konstatuji, že návrh byl zamítnut, a prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 9, pan kolega Dominik Feri. Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, a sice zvláštní podpora fungování Fondu ohrožených dětí Klokánek ve výši 10 milionů korun na vrub kapitoly Kancelář prezidenta republiky.
Návrh byl zamítnut.
Další návrh je pod pořadovým číslem 10, opět pana kolegy Dominika Feriho. Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a sice věda a vysoké školy, o částku 500 milionů korun na vrub Ministerstva zemědělství, podpora agropotravinářského komplexu.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Prosím další návrh. Pan ministr, prosím.
Já jen chci říct, že když říkáte, proč to děláme. Zatřetí pro pana poslance Bendla. Já s ním souhlasím, na ty ovce a kozy se podíváme v rámci té zelené dohody, jestli bychom to tam nemohli dát. Zásady jsou na webu od listopadu, to znamená, je to velmi jednoduché, tam to visí, takže tam se všechny věci dají dohledat. Ale nicméně, dobře.
Není potřeba. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji. Končím tento bod. Máte slovo.
Přeji vám dobré odpoledne. Bylo mi řečeno, že jedou nějaké vlaky a že mám být rychlý, takže budu stručný. Státní fond kinematografie by nemusel být problém. Dává se to na pobídky pro zahraniční společnosti, které sem přicházejí, jako Netflix, Amazon a podobně, a potom na podporu točení filmů. Takže já bych vás rád informoval, že ještě než přišel covid, tak obrat toho fondu byl 9 miliard, takže je to ekonomicky pro Českou republiku velice zajímavé, ta podpora, která se tam dává. To je z mé strany.
Děkuji.
Je relativně jednoduchý. Děkuji.
Ptám se, jestli se někdo hlásí. Nikoho nevidím, tedy všeobecnou rozpravu končím. Není tomu tak, přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, do které také nevidím, že by se někdo hlásil, takže podrobnou rozpravu končím. Pokud tomu tak není, můžeme hlasovat o přednesených návrzích. Hlasování číslo 338, je přihlášeno 95 poslanců a poslankyň, pro 74, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen. Prosím, aby tento materiál uvedl ministr zemědělství Miroslav Toman.
Oznámil jsem, že toto hlasování bylo zároveň kontrolním hlasováním pro stanovení počtu v klubech. Všechno v pořádku, páni předsedové klubů?
Tak omlouvám se, ale bylo nutné, aby to tady zaznělo, protože taková byla včera dohoda na tom rozšířeném politickém grémiu.
Zopakuji pro poslance a poslankyně, kteří jsou v sále, že jsme se dohodli na těchto počtech, a je na každém z nás, abychom si tyto věci uvědomili.
Budeme pokračovat. Pokud jsem to dobře sledoval, tak jsme nyní odhlasovali proceduru... Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl přijat.
A jenom připomínám, že to je navýšení rozpočtu Ministerstva kultury o 300 milionů na úkor Všeobecné pokladní správy.
Myslím, že jsme všichni slyšeli návrh - Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Vše v souladu s dopravní politikou. Je to přibližně půl na půl. Tady bych zmínil to, že se nám podařilo v tomto roce dohrát PPP projekt na Strakonické silnici. Je to těch 32 kilometrů. Koncesionář v tuto chvíli je vybrán, a pokud nenastane nic mimořádného, a já věřím, že ve Sněmovně projde ten návrh, tak můžeme na jaře začít stavět.
Já děkuji za slovo. Co se týká obsahu toho materiálu, tak vše už představil pan ministr. Hospodářský výbor materiál návrh rozpočtu projednal dne 18. listopadu. V té rozpravě zazněly informace, které jste před malou chvílí slyšeli, tedy oněch 127,5 miliardy jako návrh rozpočtu SFDI na příští rok. Děkuji za slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, milá vládo, předstupuji před vás jako tradičně každoročně s návrhem doprovodného usnesení při schvalování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. O struktuře fondu a jeho fungování jsme podrobně hovořili na výboru. Toto rozhodnutí vyvolalo vlnu kritiky v odborné i široké veřejnosti. Hlavní argument, se kterým se ostatně ztotožňuji, je ten, že z dopravního hlediska pro potřeby průmyslu na Ostravsku splavnění Odry potřeba není. Není potřeba ani k dopravě surových materiálů a uhlí do regionu a není potřeba ani k dopravě hotových nadrozměrných výrobků ven do světa. Bývala doba, kdy ostravské hutě a strojírny dodávaly svou produkci do celého světa, ať už hovoříme o nádraží v Teheránu, nebo i slavný Harbour Bridge v Sydney. To vše jsou stavby, ve kterých lze najít ocelové součásti z Ostravy. Ale ani v té době, kdy Vítkovické železárny zaměstnávaly přes 40 tisíc lidí a měly i vlastní podnikovou leteckou flotilu, obešlo se celé průmyslové Ostravsko bez vodní cesty. Proč ji tedy potřebujeme dnes? Které firmy ji potřebují pro převážení jakého typu nadrozměrných nákladů? Anebo ji potřebujeme pro transport uhlí? Kam? A osobně reálně bych si tipl, že díky zvyšující se ceně emisních povolenek to bude daleko dříve. Usnesení načtu i v podrobné rozpravě.
Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu tedy končím. Není tomu tak.
Jak jsem avizoval v rozpravě obecné, hlásím se k doprovodnému usnesení následujícího znění: "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby zrušila rozhodnutí z 5. 10. o splavnění Odry v úseku Ostrava - Bohumín - státní hranice."
Děkuji. Ano, a nyní se ptám, jestli se ještě někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje, aby nás provedl hlasováním. Myslím, že proceduru o tom, že nejdříve budeme hlasovat o návrhu výboru a poté o navrženém doprovodném usnesení, není potřeba schvalovat.
Další návrh je pod pořadovým číslem 35 pana kolegy Mikuláše Ferjenčíka.
Děkuji. Děkuji. Návrh byl zamítnut.
Další návrh je pod pořadovým číslem 36, pan kolega Martin Baxa. Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva kultury, a to o celkovou částku 385 440 700 korun na vrub Všeobecné pokladní správy, vládní rozpočtové rezervy.
Děkuji. Děkuji. Prosím další návrh.
Pan kolega Martin Baxa.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 38 pana Martina Baxy. Jedná se o navýšení kapitoly Ministerstva kultury, tentokrát o částku 450 milionů korun na vrub kapitoly Ministerstvo dopravy.
Prosím stanovisko. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Prosím další návrh.
Další návrh, pod pořadovým číslem 40, paní kolegyně Lucie Šafránkové.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh, pod číslem 41, paní kolegyně Lucie Šafránkové. Opět navýšení v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí o částku 500 milionů korun na vrub Ministerstva zahraničních věcí.
V hlasování číslo 223 je přihlášeno 104 poslanců a poslankyň. Návrh byl zamítnut.
Další návrh je pořadové číslo 42 paní Lucie Šafránkové.
Prosím stanovisko. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 43 paní kolegyně Lucie Šafránkové.
Děkuji. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pod pořadovým číslem 44 paní kolegyně Lucie Šafránkové. Jedná se o navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí o částku 5 milionů korun v neprospěch kapitoly Ministerstva školství a mládeže.
Já vám děkuji. V hlasování číslo 226 je přihlášeno 106 poslanců a poslankyň. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další návrh je pořadové číslo 45 pana kolegy Jakuba Jandy.
Kdo je proti? Teď pouze s přednostním právem, potřebujeme nějak otevřít rozpravu, než bychom mohli načíst. Dobře, to bylo vystoupení pana ministra, kterým otevřel rozpravu. Prosím.
Děkuji za vstřícnost, pane ministře.
Prosím pana poslance Luzara. To byly pozměňovací návrhy. Pokud nikoho nevidím, tak ji opět uzavírám.
A pak do třetice tu máme návrh doprovodného usnesení pana poslance Polanského.
A nyní bychom tedy přistoupili k návrhu procedury vzhledem k tomu, že máme více návrhů. To je poměrně jednoduchý a srozumitelný návrh procedury. Já ho nechám odhlasovat. Děkuji. Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh nebyl schválen. Prosím další návrh. Omlouvám se, už je pozdě. Kdo je proti? Ani tento návrh nebyl přijat. Stanoviska již zazněla, ale můžeme si je zopakovat. Kdo je proti? Konstatuji, že tedy s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. A nyní máme ještě návrh doprovodného usnesení. Děkuji. Kdo je proti? Já vám děkuji. To by měly být všechny návrhy. Tím jsme se vypořádali s tímto bodem. Já děkuji zpravodaji, děkuji navrhovateli. Otevírám ještě bod Prosím, ujměte se slova.
Prostředky určené na dotační programy jsou v návrhu rozpočtu pro rok 2021 na stejné úrovni, jako byly v návrhu na letošní rok. Program je uváděn bez finančních prostředků.